Tam dáváme zákonný rámec a současně zmocnění pro vydání vyhlášky, která samozřejmě bude následovat. Ale ta vyhláška musí být vydána v souladu se zmocněním, které je v zákoně, a na základě zákonných mantinelů. Takže to jenom opakuji, že prostě je to takhle v pořádku. Já samozřejmě nemám radost z toho, že to musíme řešit prostřednictvím pozměňovacího návrhu, a jsem ráda, že ho paní poslankyně, paní předsedkyně Vostrá podala. A to je podstatné. Abychom to, co nám vytýká Ústavní soud, napravili. Takže to je pro mě zásadnější a to tedy v tomto případě stojí nad tím, abychom to zdržovali a nedodrželi lhůtu stanovenou Ústavním soudem. Takže k tomu. Bavili jsme se tady, zaznělo tady několikrát, že se ruší liberační lhůta.
Paní ministryně, já si dovolím vás přerušit a požádám sněmovnu o větší klid. Děkuji.
Když bude daň 50 tisíc korun, získává 74 dnů, kdy mu nebude úročeno. Když bude mít 100 tisíc, získává 37 dní. Když bude mít 5 milionů, získává nulu. Ale to nás netrápí, ne? To jsme si řekli i na rozpočtovém výboru. Necháme si to, to se určitě bude opakovat při každé další novele daňových zákonů. Já jenom připomínám, že za šest let se sníží daně o 130 miliard. To je podstatné.
Mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna v této volbě byla úspěšná a zvolila ombudsmana. Stanislav Křeček získal 91 hlasů a byl zvolen, pan Alexander Schorm 53 hlasů a zvolen nebyl. Tímto novému ombudsmanovi blahopřeji a konstatuji, že volba je ukončena.
V tuto chvíli budeme projednávat Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan místopředseda Pikal. A poprosím klid v jednacím sále!
Pane předsedající, děkuji za slovo. Ta jednání nebyla jednoduchá, možná byla i ostrá. Jedná se tedy o změny jednacího řádu Poslanecké sněmovny, čeká nás potom ještě projednávání jednacího řádu Senátu. Já již v tuto chvíli avizuji, že budu navrhovat sloučení rozprav těchto tisků, protože nevidím důvod je projednávat odděleně. Jedná se prakticky o stejné změny, v případě toho Senátu je to skutečně jenom drobnost. Nejsem si vědom toho, že by se to stalo v tomto volebním období, ale historicky taková zkušenost je, takže se na to reaguje, kdy bylo uloženo disciplinární opatření a bylo obtížné ho vymáhat. Pak se ruší nějaké starší ustanovení. Nyní se dává možnost to stanovit přímo a je také řečen ten mechanismus, jak to paritní zastoupení vypadá. Myslím, že je to krok, jak být více otevřený veřejnosti a jak tedy nabídnout návštěvníkům Parlamentu, kteří sem chodí na spoustu exkurzí a podobně, nějaký větší komfort a nějakou možnost opatřit si památku.
Já jsem nepochopil, v čem může být zločin. To je pravda. O tom je politický střet, zejména jak vysoké mají být přímé daně. Tak nechápu. Navíc sociální demokraté už za svého posledního premiéra - já bych chtěl říct, historicky posledního premiéra, myslím, že se nepletu - taky to měli ve svém vládním programu za Bohuslava Sobotky. Stejně tak jako první vláda Andreje Babiše, stejně jak druhá vláda Andreje Babiše. Klidně v těch parametrech, které navrhnete vy, paní ministryně. Ta nabídka prostě platí. Možná se to socialistům nebude líbit, ale jedná se zhruba o 20 miliard, ať se držím čísel Ministerstva financí. Takže abychom to shrnuli. To zlepšení není tak velké, i když je, to jsem přiznal i na plénu, i na rozpočtovém výboru, zejména v té elektronizaci, nechci říct digitalizaci, to je něco jiného, ale v elektronizaci. A musím ocenit, že je dobře, že jste to opsali z jiných zdrojů a že jste to dali mnohdy, ale zbytečně ztrácíme čas a můžeme to udělat rovnou.
Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na svého předřečníka, vaším prostřednictvím, ohledně těch formulářů. To je jedna věc. To znamená, to vedlo k těm zhruba 540 položkám. Ono jich může být ještě víc. Ale Finanční správa stále trvá na tom, že to má být po jednotlivých dnech a že těch položek mají být stovky. Já si myslím, že je to naprosto nerozumné.
Dámy a pánové, já někdy tady velmi obtížně snáším, když jsou tady srovnávána nějaká data, která jsou naprosto nelogická. Jestli by si ty firmy půjčily na pětiprocentní úrok, tak všechny firmy v České republice to bude stát 50 milionů korun. Takže se tady vyměňuje 50 milionů korun za 800 milionů korun, které jsou v podstatě neřešeny rok, rok a půl. A to je vzájemné srovnání.
A nyní další faktické poznámky už tady nemám, žádosti, takže vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
Děkuji, pane předsedající. Je dobré, že si můžete změnit i DIČ, pokud jste podnikající fyzická osoba, že už to nemusí být rodné číslo, nicméně ta negativa jednoznačně převažují. My jako hnutí SPD jsme vždycky byli, jsme a budeme na straně slušných a poctivých živnostníků, proto se nám nelíbí, že daňový řád zavádí například daňové kontroly korespondenčně, bez součinnosti s daňovým subjektem. To nepovažujeme za úplně správné. Já si myslím, že to problém žádný není.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Děkuji. Děkuji.
Teď budeme hlasovat pouze o návrhu zákona jako celku.
Pan předseda Kalousek se hlásí s přednostním právem. Prosím.
Děkuji za slovo. Máme před sebou závěrečné hlasování o právní normě, na které bylo odvedena spousta dobré odborné práce a která by z větší části skutečně prospěla podnikatelskému prostředí a zjednodušila - kdyby.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl tedy přijat. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Zdeněk Ondráček.
Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, předstupuji před vás za skupinu poslanců, navrhovatelů novely zákona o obecní policii.
Vím, že už jsou souběžně v systému uloženy dva pozměňovací návrhy. Možná k tomuto momentu jich je i více. Chtěl bych v této souvislosti tedy říci, že je možné, a vím, že se předkladatelé inspirovali úpravou, která je ve Slovenské republice a zejména v Rakouské republice. V Rakouské republice tato úprava měla širokou genezi. Byla postavena na zvyklosti, a teprve následně velice složitě se stala součástí právního řádu této země. Naše navrhovaná úprava v tisku 390 je velice lakonická. Já si dovolím v této souvislosti navrhnout vrácení tohoto zákona předkladatelům k přepracování.
Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte jenom několik poznámek k předloženému návrhu zákona. Slovensko je jednokomorový parlament, kde poměrným volebním systémem automaticky vznikají náhradníci, kteří mohou na to místo nastoupit. To mám dojem, že u nás nevzniká, tedy vzniká pouze u Poslanecké sněmovny a nevzniká to u Senátu. Já myslím, že to je z podstaty vada toho zákona, velká a zásadní, pro kterou by neměl být v této podobě v žádném případě přijat, protože nikdo neví, jaké bude budoucí složení vlády. Říci, že komora jedna v našem dvoukomorovém systému má určitou část výhod a jiná bude mít automaticky nevýhody, pokud by tedy člen vlády pocházel ze Senátu, mi nepřipadá vůbec správné a z ústavního hlediska to považuji za závadné. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Paní poslankyně Valachová. Budeme hlasovat o přikázání mandátovému a imunitnímu výboru. Návrh byl přijat. A budeme hlasovat o přikázání stálé komisi pro Ústavu. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání mandátovému a imunitnímu výboru jako dalšímu výboru a stálé komisi pro Ústavu. Končím projednávání tohoto bodu.
Poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku prvých čtení, zákony.
Děkuji za slovo. Jedná se o poměrně triviální novelu, ke které původně vláda dala negativní stanovisko, takže tato novela tady čekala, než dojde k nějaké dohodě mezi Nejvyšším správním soudem, exekutivou a příslušnými komorami. Děkuji za pozornost.
Ptám se, jestli ještě někdo k pořadu schůze v tuto chvíli má zájem vystoupit.
Děkuji.
Tak k pořadu schůze... Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 209, přihlášeno je v tuto chvíli 161 poslanců, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali o návrhu pana předsedy Faltýnka. Návrh byl přijat. A já otevírám bod Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy.
Ze strany ministerstva tady neustále slyšíme odkazy na evropské právo. Ale kdyby byla skutečná vůle vlády, skutečná vůle Poslanecké sněmovny, tak jsem přesvědčen, že i na evropské úrovni by se nám to podařilo prosadit. Já znovu musím zopakovat příklad Slovinska, který už jsem tady říkal několikrát, které požádalo o zvýšení hranice 30. července 2012 a 22. ledna 2013 bylo vydáno rozhodnutí Rady Evropy o povolení zvýšení této mezní hranice a limitu pro registraci DPH. Pět měsíců. A dokonce v tom rozhodnutí Rady o Slovinsku potvrdilo možnost členských států požádat o zvýšení prahové hranice až na 100 tisíc eur. A ten limit, který navrhuji já, 2 miliony korun, se do těch 100 tisíc hravě vejde. Opravdu závisí jenom na ochotě a vůli pomoci trochu podnikatelům a tento limit konečně po 15 letech zvýšit.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavel Juříček, zatím jediná faktická poznámka.
Takže je to skutečně tak, že si to v uvozovkách půjčíte na těch 14 dní. Ale druhou věc musím ještě říct, že velmi obtížně zvládám to, že se tady čtou argumenty z prvního čtení, druhého čtení, třetího čtení, a je to furt dokola. Tak to mně připadá už úplně nesmyslné. A třetí věc, musím říct, že bohužel kolegové jsou trošku mimo mísu, protože to, co trápí podnikatele, je spíš problém ten, že odvedou DPH i z nezaplacených faktur. A to je úplně jiné téma, které jsem tady nechtěl zcela otevírat, ale myslím si, že ne zcela rozumí podnikání.
Já myslím, že jsme se s tím vypořádali velmi dobře.
Děkuji a nyní pan poslanec Skopeček v rozpravě. Než mu dám slovo, seznámím vás s omluvenkou: paní poslankyně Adámková se nám omlouvá mezi 16.15 a 19. hodinou z důvodu nemoci.
Děkuji za slovo. Tak příště prosím, abyste si tohle odpustil! Když si vzpomenu, kolikrát jste se vy tady opakovali, když jste schvalovali EET, a ty argumenty byly stále stejné, tak nevím, co si vůbec dovolujete nám vyčítat, že vystupujeme se stejnými argumenty. Ale ten zákon zkrátka není dobrý a nepomáhá podnikatelskému prostředí. To je věc, se kterou já se prostě ztotožnit nemůžu, zvláště ve chvíli, kdy ten zákon je paní ministryní popisován jako zákon, který má přispět k digitalizaci, ke zjednodušování, k méně papírování. A v logice toho, že tu máme nové dodatečné nástroje proti podvodům s DPH, vůbec nevidím žádnou logiku v tom, že si stát prodlužuje lhůtu, ve které bude zadržovat nadměrné odpočty. Logika by přece měla být úplně opačná. Když jsme schvalovali daňový balíček, tak jsme paní ministryni vyčítali, a vyčítáme jí to stále, že český daňový systém je jeden z nejsložitějších na světě. A vláda místo toho, aby se snažila nám to zkracovat, tak přichází se zákonem, který tu lhůtu prodlužuje a dělá si ze strany podnikatelů, nebo využívá podnikatele a jejich peníze pro kontokorentní úvěr, který si u nich bere. Bohužel bez toho, že by to podnikatelé samozřejmě chtěli. A tím třetím bodem, hlavním, kterým chci ilustrovat to, že v žádném případě nejde o zákon, který by pomáhal podnikání, podnikatelskému sektoru, je snížení úroků na straně státu za neoprávněné držení finančních prostředků, které platí podnikatelům. Já vás na závěr také poprosím o podporu pozměňujících návrhů.
Nebudu používat žádné silné výrazy, použiji fakta. Pan předseda Kalousek mě tady osočil ze lži. To už je silný výraz. Já jsem vám poslala podrobnou úsečku, na které jsem den po dni zdůvodnila, proč je nutných těch 15 dnů navíc. A ukazovala jsem vám tento graf. Ukážu znovu, mám ho dneska jen v malé verzi. To byly peníze, které chyběly plátcům, podnikatelům. Ano, nebude to nula. Dnes máte uplatněný nadměrný odpočet, o kterém má správce daně pochybnost, a zadrží ho třeba na rok. Tady se chce pouze prověřit tu nespornou část, vrátí mu třeba z 500 tisíc 200 tisíc a zadrží to, o čem má pochybnost. Konstatoval to nejvyšší státní zástupce ve své závěrečné zprávě, konstatovala to zpráva NCOZ a konstatoval to i NKÚ. Tak mě tady prosím neobviňujte ze lži. Vůbec nic!
Děkuji. S přednostním právem se hlásil pan předseda Kalousek, poté pan předseda Stanjura.
Reagovat samozřejmě chci. A to prověřování začne po ukončení vyhledávací lhůty. To začne kontrolní činností, anebo řízením o odstranění pochybnosti. Já jsem ty paragrafy četl velmi podrobně. Nemám právnické vzdělání, ale daňový řád, který tady novelizujeme, je z mé dílny. Takže ještě jednou opakuji. To znamená, ten argument, který vy uvádíte, že díky tomu se musí prodloužit ta vyhledávací činnost, to probíhá až po té vyhledávací činnosti. Ale takhle to není. To znamená, teď máte 30, chcete 45, nemáte jeden jediný úkon navíc, který v rámci té vyhledávací lhůty budete dělat.